Bohužel i při projednávání státního rozpočtu na rok 2020 nedošlo ke shodě. Poskytovatelé a v prvé části projednávání rozpočtu i Ministerstvo práce a sociálních věcí požadovali alokaci 19 miliard korun. Ale vyřešeno není. A chci vás již v této fázi požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.
Děkuji za slovo. Většina z vás vzala na vědomí, že bude schválen rekordní deficit 500 miliard korun. Ale v té debatě to vlastně není podstatné. Ukazuje na naprostou bezradnost vlády. Ano, když se někdo z postižených ozve, tak přijde reakce vlády, někdy v řádu dnů, někdy v řádu týdnů, někdy v řádu měsíců, a skoro vždy z toho vypadne nový dotační titul. To není žádná promyšlená hospodářská politika. To není žádný plán, jak pomoci české ekonomice a my proto tuto novelu podpořit nemůžeme. Nebudeme pro ni hlasovat ve třetím čtení.
Já děkuji paní poslankyni Věře Kovářové a nyní pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Připraví se pan kolega Stanislav Juránek.
Navrhujeme tři úpravy. To nám přijde skutečně nelogické. Takže buď se má navýšit, nebo, což navrhujeme my, odpustit odvody těm OSVČ, které mají nárok na kompenzační bonus. Poslední věc, kterou chceme řešit, je výpadek příjmů krajů a obcí. Navrhujeme 500 korun na občana pro kraje a 100 korun na občana pro obce. Ta částka je vyšší pro kraje, protože zohledňujeme i to jarní období, kdy kraje nedostaly nic.
Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Nyní pan poslanec Stanislav Juránek, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já tedy nicméně chci upozornit na to, odkud se berou tyto příjmy, a chci tam zdůraznit, že se část těchto peněz bere obcím a část se bere krajům. A z toho důvodu jsem přesvědčený o tom, že by Poslanecká sněmovna měla mít vždycky dostatečné informace o těchto dopadech. Ono potom, když se to spočítá, ty dopady jsou jiné. Abychom měli ty dopady i směrem nahoru i směrem dolů především na obce a abychom se snažili nějakým způsobem vyrovnat s kraji.
Děkuji panu poslanci Stanislavu Juránkovi.
Mám za to, že i banky dokážou akceptovat a pochopit tento pozměňovací návrh. Většině lidí, kteří mají prostředky a nedostanou se do problémů, se využití tohoto moratoria nevyplatí, protože i nadále běží úvěrování. Podstatou dočasnosti je stanovení pevného období, během kterého upravená práva věřitelů a povinnosti dlužníků budou platit. Druhá ochranná lhůta se vztahuje pouze vůči běžícím úvěrům. Pokud se v ochranné době sjednává nový úvěr, uplatní se pro něj standardní regulatorní režim. Při využití odkladu se úvěr pro dobu odkladu úročí.
Děkuji moc, pane předsedající. Nyní k tomuto tisku, který tady máme před sebou. To mně přijde jako určité poučení z té debaty, přijde mi to fér a byl bych rád, kdyby tato věc mohla být do této legislativy zakomponována. Mají si žádat o tu podporu tam, kde tedy sídlí daňově, kde využívají to prostředí.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nikdo se do obecné rozpravy nehlásí, obecnou rozpravu končím. První do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Milan Feranec, připraví se pan poslanec Tomáš Martínek.
Děkuji, pane předsedající.
Já se hlásím k návrhům, které jsem odůvodňoval v obecné rozpravě.
Děkuji. Pan předseda Marian Jurečka. Děkuji. Nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Není, tedy končím druhé čtení tohoto návrhu. Otevírám rozpravu ke zkrácenému jednání. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Kdo je pro?
Tím třetím bodem našeho jednání je Mám požadavek na odhlášení. Usnesení bylo schváleno. Budeme tedy pokračovat ve zkráceném jednání. A pan Kamal Farhan už je u stolku zpravodajů, protože bude zpravodajem pro tento tisk. Paní vicepremiérko, máte slovo.
Nyní navrhovaný kompenzační bonus se vydává stejným směrem a od svého předchůdce přebírá právní povahu, řadu parametrů, jakož i převážnou většinu procesního rámce. V tomto ohledu je však nyní navrhovaný kompenzační bonus pojat odlišně. V případě navázaných aktivit se pak musí současně jednat alespoň o 80 % aktivit dané osoby. Nárok na kompenzační bonus tak bude mít například provozovatel uzavřené restaurace i její dodavatel, pro něhož tyto dodávky představují 80 % činnosti, přičemž u obou se musí jednat o jejich většinový zdroj příjmů. Pokud podnikatel čerpá jinou podporu v rámci programu Antivirus či COVID, pak mu za stejné období nebude náležet kompenzační bonus. Navržená výše kompenzačního bonusu je 500 korun za každý den zákazu či omezení. Nadále platí požadavek na rychlost, snadnou realizovatelnost daného opatření, tedy minimum administrativy a reálná dostupnost pro žadatele. Opět tedy bude využívána jednoduchá žádost. Její součástí bude zejména čestné prohlášení o splnění podmínek kompenzačního bonusu. Správa kompenzačního bonusu bude opět svěřena orgánům Finanční správy České republiky, které se při administraci kompenzačního bonusu na jaře letošního roku více než osvědčily. Stejný krok však nyní není navrhován. Reálné dopady jarního bonusu byly významně nižší oproti odhadům.
Pane zpravodaji, máte slovo.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Víme, že cílem toho navrhovaného opatření je prostřednictvím toho kompenzačního bonusu zmírnit dopady událostí souvisejících se vznikem šíření onemocnění.
Budeme pokračovat rozhodnutím, zda povedeme, nebo nepovedeme obecnou rozpravu. Kdo je proti? Hlasování číslo 60, z přítomných 82 pro 59, proti nikdo.
Vážený pane předsedající, paní ministryně, paní poslankyně, páni poslanci, já určitě navážu na slova svého váženého kolegy pana Jurečky v tom, že na předkládaný návrh se musíme dívat především z pohledu rodin s dětmi, z pohledu těch, kterých se skutečně velmi týká. Bylo by dobře, kdybychom ho schválili už někdy v srpnu, když to Ministerstvo práce a sociálních věci mělo připraveno, rodiče malých dětí by byly v této chvíli určitě klidnější. Doufám, že bude dnes schválen v parametrech, které zvládnou rodiny, zaměstnavatelé i stát. Možnost střídání rodičů. Možnost čerpání tohoto krizového ošetřovného i u pojištěných dohodářů. Neomezení limitem věku u dětí se zdravotním postižením. Chci podpořit také pozměňovací návrh, který zakotvuje možnost ošetřovného i pro příbuzného nežijícího ve společné domácnosti. Já jsem ráda, že ten pozměňovací návrh tady je, že se může starat i rodič, který nemá dítě v péči.
Já vám také děkuji. Poprosím paní poslankyni Hanu Aulickou, aby se ujala slova v obecné rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Každopádně já si dovolím za poslanecký klub KSČM taky říci k tomuto návrhu zákona pár slov.

Bylo řečeno: pošlete své děti, nebo nemusíte. Víme všichni, jak je velká nejistota i v samotných společnostech. A v tuhle chvíli se dostáváme opravdu do situace, že za KSČM si nedovedeme představit, že bychom ponechali těch 60 % redukovaného denního základu, z důvodu toho, že ta nejistota v té společnosti je obrovská. Dneska máme i zdravotní výbor. Budou nám tam určitě představována nejenom čísla a další analýzy a nárůsty nejenom nemocných nebo nakažených, ale samozřejmě ty dopady na to zdravotnictví.
Poprosím pana poslance Romana Sklenáka, aby se ujal slova a vystoupil v obecné rozpravě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych začal tím, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Bez kultury všichni víme, že to nepůjde. Ale zrovna tak si uvědomujeme, že ta situace, která je dneska, se může ještě daleko, daleko zhoršovat, a tím i postavení celé kultury. Ale zase buďme realisté. Nebude to tak hned. Nebude to ani na jaře, já tomu nevěřím, není to možné. Bude to dlouhotrvající záležitost. SPD v tom bude nápomocná a podpoří všechny návrhy, které budou směřovat k záchraně kultury přes toto těžké období.
Děkuji panu poslanci Podalovi. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Gajdůškové.
Děkuji za slovo. Mrzí mě, že to zde nemůže patřičně zdůvodnit, protože prostě je v karanténě, čímž ho omlouvám. Ale chtěla bych poděkovat všem těm v oblasti kultury, kteří nehodili flintu do žita, kteří, i když nemohou pracovat naživo, i když nemají před sebou diváky, tak dokážou využít sociálních sítí, dokážou využít prostředků, které mají. Jsou vděční i za to, že si to mohou pustit, koncert, mluvené slovo, cokoliv, i na tom počítači. Nemyslete si, oni to umějí. A je to hodně a hodně důležité.
Jenom připomínám, že faktická poznámka slouží k reakci na předřečníka. Samozřejmě máme možnost se přihlásit do rozpravy běžné. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová v rozpravě.
Ten zde nebudeme projednávat. Řada podmínek, které jsou v tomto titulu, je omezujících. Například pobírání mateřské, starobního důchodu nebo doktorandské studium. Dost se ale bohužel řeší, kdo všechno se tam nevejde. Bylo by možné řešení, a to je potřeba mít koncepci, a to vyváženou v celorepublikovém kontextu a vyvážit poměr množství nabídky a proti její kvalitě. Ale to jednak nepůjde a jednak je to systémově špatně. Dále co by bylo dobré, aby program na podporu profesionálních divadel byl navýšen na miliardu, protože už dnes je jasné, že obce, města tento problém neunesou. Budeme to, respektive naši umělci a i my diváci, potřebovat.
Děkuji paní Věře Kovářové. Ptám se, kdo se hlásí ještě z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Paní vicepremiérka má zájem. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Chtěla bych říct, že není pravda, že nešla do kultury žádná pomoc. A tento týden, minulý týden jsme schválili 900 milionů dalších do kultury. Takže jdou tam programy. Samozřejmě mohla bych to uvést i přesně, ale chci říct, že skutečně kultura... Protože jsme netušili, co vlastně se bude dít.
Děkuji za závěrečné slovo. Nyní tedy budeme ještě posuzovat, budeme pokračovat v rozpravě podrobné. Takže se ptám, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Nebude asi zájem o závěrečná slova.
Nikdo další není přihlášen do obecné rozpravy, já tudíž obecnou rozpravu končím. Otevřu podrobnou rozpravu.
Teď z pozice zdravotníka - my nabádáme všechny, aby byli doma se svou rodinou.
Omlouvám se kolegům, já musím pracovně utíkat na další jednání.
Paní poslankyně Šafránková vystoupí v podrobné rozpravě. Děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se také přihlásila ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem odůvodnila v podrobné rozpravě.
Prosím, máte slovo.
Namísto dvou pozměňovacích návrhů, které jsem popisovala v podrobné rozpravě, představím ještě třetí. A poslední věc, pozměňovací návrh číslo 6523, ten postupný nárůst. Děkuji za pozornost.
Paní poslankyně Hana Aulická vystoupí v podrobné rozpravě. Paní poslankyně Hana Aulická v podrobné rozpravě!
Nevidím nikoho do rozpravy, proto tedy rozpravu končím a přikročíme k hlasování.
Opět si dovolím navrhnout zkrácení vystoupení pro jednoho poslance na jedno vystoupení na pět minut v obecné i podrobné rozpravě.
Kdo je proti? Návrh byl přijat a budeme se jím tedy v rozpravě řídit.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych jenom krátce představila pozměňovací návrhy, které ke kompenzačnímu bonusu za SPD předkládám. V prvním pozměňovacím návrhu navrhuji, aby nárok na tento bonus měli všichni společníci všech společností s ručením omezeným, kterým bylo v rámci nouzového stavu znemožněno anebo výrazně omezeno podnikání. Nedává absolutně žádný smysl, aby tato hranice byla stanovena ve stejné výši za letošní rok, kdy bylo podnikání na několik měsíců zcela zastaveno, i za rok 2019, kdy tomu tak nebylo. A ve třetím pozměňovacím návrhu navrhuji, aby tento kompenzační bonus nebyl postižitelný exekucí, na což vláda zapomněla, čímž již předem učinila tuto bezpodmínečně nutnou finanční pomoc pro mnoho občanů fakticky nedostupnou. Děkuji za pozornost a prosím o podporu těchto pozměňovacích návrhů.
Pane poslanče, máte slovo.
Takže k tomu míří ten pozměňovací návrh.
Děkuji panu poslanci Milanu Ferancovi a nyní pan poslanec Marek Benda, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Víte dobře, že to je věc, o které se diskutuje, řekněme, od června. To je první návrh. Pak se v podrobné rozpravě k těmto třem návrhům přihlásím.
Paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se poslanec Ferjenčík.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila se dvěma pozměňovacími návrhy Starostů a nezávislých. Sám předkladatel poté v důvodové zprávě připouští, že se jedná o užší definici, než která je obsažena v jiných právních předpisech. Výše uvedená definice člena jedné rodiny se nám jeví jako velmi úzká a opomíjí další příslušníky rodiny, jak je obecně vnímáme. Mohou existovat případy, kdy jsou společníky společnosti i příbuzní, kteří by nespadali do definice uvedené ve vládním návrhu zákona. To je jeden pozměňovací návrh.
Za třetí ruší podmínku poskytnutí státní záruky pouze na provozní úvěry. Od navržené novely zákona lze očekávat pozitivní hospodářské dopady plynoucí z prodlouženého trvání podpory podniku. Nicméně žádostí bylo podáno dvakrát tolik a schvalování stále probíhá. Dá se předpokládat, že potřeba podpory provozních úvěrů bude pokračovat i v dalších měsících. Současně jsem si plně vědoma, že je žádoucí umožnit, myslím na tu dobu splácení, umožnit poskytnutí ručení po dobu co nejdelší zejména u úvěrů investičních. Proto paralelně pokračovala jednání s Evropskou komisí k vyjasnění interpretace.
Děkuji. A teď prosím paní zpravodajku rozpočtového výboru Miloslavu Vostrou, aby nás informovala o jednání ve výboru.
Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Po úvodním slově ministryně financí, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu
Na hlasování jsme nyní, myslím, připraveni. Hlasujeme tedy o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 65, přihlášeno 93 poslanců, pro 76, proti nikdo. Obecnou rozpravu jsme schválili. A tedy obecnou rozpravu také otevírám. Jako první je přihlášen pan poslanec Milan Feranec, připraví se pan poslanec Tomáš Martínek. Prosím, máte slovo.
Já se k němu potom přihlásím v podrobné rozpravě. Ta změna je jednoduchá.